To byl první moment, kdy jsme už reagovali na negativně se vyvíjející situaci, pokud jde o zranitelné skupiny občanů, pokud jde o schopnost uhradit rostoucí náklady na bydlení. A tehdejší končící vláda s tím neudělala vůbec nic. Takže my jsme během ledna zvládli tady tuto konkrétní úpravu, která desetitisícům lidí dala šanci, aby zvládli nastupující krizi, vysoké ceny energií, které přišly následně. Dva roky byly tyto platy zmrazeny. Nicméně pak přišlo období, které znamenalo nástup Putinových vojsk na Ukrajinu, a logicky s tím i důsledek nárůstu uprchlické krize, která tady začala bezprostředně. Všem těmto patří obrovský respekt a poděkování. My jsme jako Ministerstvo práce a sociálních věcí na to zareagovali tím, že jsme okamžitě v průběhu dubna nastartovali solidární podporu domácností - takzvaná sociální dávka v rámci solidární domácnosti. Tato dávka byla poprvé vůbec v existenci sociálního systému České republiky plně digitalizovaná. Nastartovali jsme humanitární dávku, která ukázala svůj smysl a ukázala to, že ti lidé tu dávku využívali především nejvíce v období května, června, července. Teď aktuálně je to přes 90 000 lidí, protože část těch lidí odešla. Tito lidé pomáhají výkonu české ekonomiky, pomáhají firmám, samozřejmě pomáhají sami sobě a svým blízkým, ale také přispívají do veřejných systémů zdravotního pojištění. Tolik zdravotní péče, která by byla vyčerpaná na jejich pomoc, jsme neposkytli. Tak abychom na toto nezapomínali.
Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ryba, zatím poslední faktická. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, já jdu taktéž s faktickou poznámkou a chtěl bych reagovat na vystoupení paní poslankyně Olšákové, vaším prostřednictvím. Nebudu rozebírat celý ten proslov, na to bych neměl ani čas, ale pokusím se aspoň o dvě připomínky. Jedna se týká českého předsednictví. Ono je snadné se nechat pochválit od těch, komu jdu na ruku. Vy jste hovořila, že všechno je v souladu s tím, co chtělo ANO. Já tedy jsem se teď, protože jsem tady první období, jsem tady něco přes rok, takže nevím, jak přesně zastávalo hnutí ANO v předchozím volebním období, jaký směr, ale rozhodně nechtělo emisní povolenky pro domácnosti. To jsem se tedy ujišťoval u několika poslanců. Ono to tak může vypadat navenek, ale v podstatě s tou vlnou se vypořádali hejtmani, s tou vlnou se vypořádali hasiči, policisté, zdravotníci a hlavně občané, protože tam byla obrovská vlna solidarity. A těm patří poděkování.
S faktickou se hlásíte, pane poslanče?
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tak já ještě něco ke své předřečnici ohledně těch energií. Nevím tedy o tom, že by byla taková odbornice na energie, jinak by tady s námi hodně diskutovala. Tam bude hodně problémů. Ono to není tak úplně jednoduché. A dostáváme se dneska i do situace, kdy připojení fotovoltaik na střechách, což je poměrně jednoduchá záležitost, naráží na vyvedení výkonu, protože rozvodové soustavy jsou poměrně zaostalé, staré, s malým výkonem a bude třeba udělat velkou investici. Já jsem na jedné konferenci slyšel, že to udělají ti distributoři, ale bez pomoci státu to nebude možné.
Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Výborný. Prosím.
Děkuju pěkně a přeju vám všem dobrou noc.
Děkuji. Já ještě načtu došlou omluvu. Pan poslanec Liška se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů. A nyní tedy na základě vyslovené dohody všech předsedů poslaneckých klubů přerušuji naše jednání této schůze, a totiž do středy 18. ledna 9 hodin, tedy do zítřka do 9 hodin ráno.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Volný.
Já mám dvě poznámky. Tady na pana kolegu Vlčka prostřednictvím paní předsedkyně. Vy byste se tam měli mezi sebou, kluci, domluvit. Já to nemůžu vymluvit a tak to prostě je. Tady se mluvilo sedmnáct... nebo osm hodin, a nikam jsme se nedostali. To přece takhle nejde. Nechtěl, nic se neděje. Má na to taky právo. Ale to, že ji urazil a řekl, že nezná zákon, aby za pět hodin se to stejně povolilo, je dost unfér a měl by se za to omluvit.
S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan poslanec Flek a připraví se pan poslanec Cogan. Stahuje, ano. Pan poslanec Flek stahuje.
Přemýšleli jste, jak pomoct svému kandidátu. Nic víc.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang, připraví se pan poslanec Babka.
Děkuju, paní předsedající. Vy o tom pořád mluvíte, pořád dokola, dokola, pořád se snažíte připravit, teď je to hezké slovo, ten narativ, že my jsme si to vymysleli. Tady jste tisíckrát slyšeli. My nejsme žádný produkt pana Babiše. A takové řeči, tak to dokažte. Já jenom doufám, že to občané vidí a že si udělají sami vlastně představu o tom, kdo a jak je demokrat a kdo a jak se snaží tu demokracii pouze ohnout!
Dobrý večer, kolegyně, kolegové paní předsedkyně. Já jsem se tady hlásila asi čtyřikrát a čtyřikrát jsem se odhlásila z té faktické debaty. Ale nedá mi to a musím reagovat tady na pana kolegu Cogana. Protože tohle je prostě parlament. Já respektuji i to, že používáte jednací řád, tak jak ho používáte. To je v pořádku, nikdo ho nezlomil, nikdo ho neporušil. Dokonce jste to nazvali šikanou. Co běželo i jinde na jiných půdách. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pojďme se s tím smířit a pojďme opravdu diskutovat o tématech, která nás zajímají a která jsme mohli prodiskutovat minulý týden v rámci řádné schůze, kdy my jsme tady načítali body, o kterých jsme chtěli hovořit.
Vracíme se do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní poslankyně Ožanová, prostřednictvím paní předsedkyně, nás vyzvala, abychom my pamětníci připomenuli, jak to chodilo v těch posledních letech. Na to bych nerada vzpomínala a nebudu tady ani citovat. Také si dobře vzpomínám na to, jakým způsobem se postupovalo proti opozičním poslancům, když přednášeli svoje návrhy na program, které většinou nebyly schváleny. Když přednášeli svoje pozměňovací návrhy, které většinou byly odmítnuty. Já sama za sebe musím říci, že jsem na rozdíl od některých opozičních kolegů byla celkem úspěšná, že některé pozměňovací návrhy mi procházely, ale například pozměňovací návrhy do rozpočtu, tak to bylo opravdu velmi zřídka. Na druhou stranu ale musím říct, že jsem to nevnímala, jako že by se mi dělo něco opravdu zlého, protože jsem vnímala, že koalice má ve Sněmovně většinu a opozice menšinu. Že koalice má právo navrhovat zákony, opozice má právo obstruovat. Ale vždycky, a to tvrdím, ať je v koalici kdokoliv, koalice, vláda musí mít právo nechat schválit své návrhy zákonů, a to z toho důvodu, že má nějaké programové prohlášení a to programové prohlášení musí plnit. A tak to prostě chodí, ať už je v koalici ten, či onen. Je to o diskusi a nesmíte se bát odmítnutí. Zažila jsem ho mnohokrát, ale nikdy jsem se nevzdala.
Svůj projev, který bude krátký, jsem si psala sama. Pokusím se vejít do čtyř minut. Ráda bych se také vyjádřila k navrženému bodu programu, tedy vyslovení nedůvěry vládě České republiky, a věřím, že byť jsem koaliční poslankyně, tak mám na to právo. Budu hlasovat proti tomuto návrhu, neboť vláda má mou důvěru. A to například proto, že jsme Česku vrátili respekt v Evropě, že nás vrátila tam, kde Česko leží geograficky, tedy do skutečného srdce Evropy. Pozice, kterou naši ministři a diplomaté během českého předsednictví vybudovali, nám všem usnadní práci do budoucna. Jsme nyní po letech vnímání jako země, která umí obratně vyjednávat. Osobně to pociťuji i v rámci delegace do Rady Evropy. A díky tedy za dobré jméno v zahraničí. Zase můžu být snadněji hrdou Češkou. Z rezortu ministra vnitra Víta Rakušana je pak jistě dobré připomenout úspěšné dokončení vstupu Chorvatska do Schengenu. Věřím, že cestou do této oblíbené destinace mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů ocení, že nebudou muset trávit čas a hodiny na hraničním přechodu. Naštěstí zbytečně. Za druhé bych chtěla vyzdvihnout, že se konečně podařilo schválit automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Jde o jeden z klíčových bodů programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví, jehož cílem je především udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče v dalších letech. Mimo jiné i tato jeho nesmírně důležitá schopnost mi dává naději do budoucna a děkuji mu za to. Děkuji všem členům vlády za jejich práci a přeji jim hodně sil a odhodlání do té další. Mám pocit, že se z té politiky vytrácí lidskost. Nezapomínejme na to, že i ministři jsou lidé. A já jim kladu na srdce, aby mysleli na své zdraví. Aby zdravě jedli, aby se vyspali, aby si nebrali k srdci některé zlé věci, které se v éteru šíří, aby se šli občas projít na čerstvý vzduch a aby si místo chlebíčku dali pohybovou svačinku, protože vážení, jenom zdravý politik může dělat zdravá rozhodnutí.
Vážená paní předsedkyně, mně to nedá. Já jsem se vždy cítil, že naše republika je ve středu Evropy.
Vy jste mluvil přímo k kolegyni, mělo by to být - dobře, tak předpokládám, že známe jednací řád všichni.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, ráda bych zde za tímto pultíkem vysvětlila, proč věřím této vládě. A zde přijde ten návrat do minulosti, na niž se velmi často zapomíná, a to je samozřejmě přirozeně v povaze lidské, protože je dobré vytěsnit vše špatné a nepříjemné. Už při hlasování se tato vláda musela opřít o hlasy komunistů. Jako první odstupuje ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která rezignovala ještě v červnu roku 2018 před vyslovením důvěry vládě. Pamatuje si ještě někdo na Petra Krčála, který vydržel na postu ministra práce sociálních věcí celkem tři týdny? Vprostřed měsíce odchází ministr spravedlnosti Kněžínek. A proč to všechno připomínám? V této naší vládě během téhož období odešli dva ministři. Jedna ministryně z osobních zdravotních důvodů a druhý sám na základě vlastního rozhodnutí, aby jakkoliv neohrozil integritu vlády. A nyní k hlasování o nedůvěře vlády. A to je tedy, dámy a pánové, rovněž politicky zajímavý příběh. Během prvního roku vlády Andreje Babiše došlo k celkem dvěma hlasováním o nedůvěře. Zde bych tedy velmi ráda podotkla, že opozice vyvolala během celého funkčního období Andreje vlády Babiše pouze dva tyto akty, které jsou nástrojem k odstavení vlády od moci.
Prosím, máte slovo.
To minulé bylo taky před volbami, krátce před volbami, a navíc v první polovině předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Vyvolali jste ho, i když jste říkali, že nebudete v době předsednictví navrhovat vyslovení nedůvěry vládě. Přesto jste to udělali a teď to děláte krátce před volbami znovu. Já myslím, že občané si udělají úsudek sami. Za tu dobu jsme toho zažili víc, než se obvykle stane třeba i za deset let. Já jsem přesvědčen, že jsme to zatím zvládli dobře, a proč jsem o tom přesvědčen, o tom budu argumentovat ve svém vystoupení. Kdybych to měl říct krátce hned na úvod, tak si vaši důvěru zaslouží proto, že Česká republika pod naším vedením úspěšně prochází největší krizí, kterou většina z nás zažila, a že navíc ještě zvládáme naplňovat dlouhodobé vize, které jsme vám na začátku naší vlády představili. První velké téma, které naše vláda řešila přesně před rokem, byla pokračující pandemie koronaviru. Nešlo o žádný okrajový nebo doznívající problém, ale naopak o největší vlnu nákaz, kterou si české země prošly od začátku pandemie. Já jenom připomenu ta čísla, aby to třeba někdo nezapomněl. Tato vlna znamenala dosud nejrozsáhlejší zátěžovou zkoušku pro naše zdravotnictví a v řadě ohledů pro celou společnost. A přesto jsme tuto komplikovanou situaci dokázali řešit. Spolehli jsme se na pravidelné testování ve firmách, podařilo se nám zajistit efektivní očkování, představili jsme štědré, smysluplně nastavené kompenzace pro podnikatele. Naše vláda tento chaos ukončila, zavedla opatření, která přinesla výsledky. Zdravotnický systém, státní instituce, občané i firmy chápali, jaký smysl naše opatření mají a proč je děláme. Zachovali jsme chladnou hlavu a díky tomu jsme nejhorší fázi krize společně překonali. Nezavírali jsme okresy, neodřízli jsme od zbytku světa žádná města a vesnice, tak jak to za předchozí vlády zažil například Uničov, který jsem nedávno navštívil, nebo Litovel a další a další obce, jenom si na to vzpomeňte. My jsme žádné lockdowny, zavírání okresů, zavírání škol, nic takového nedělali. Úspěšně zvládnutou vlnu pandemie vystřídala další obrovská vlna, nutnost reagovat na ruský válečný útok na Ukrajinu, který se v mnoha směrech přímo dotýká naší země. Naše vláda měla od začátku jasno v tom, že jedinou možností je stát za Ukrajinou, nabídnout jí pomoc a zvýšit šanci na to, že se Ukrajina ubrání. Ukrajina je země, která je nám v mnoha směrech blízká. Její napadení bylo jednoznačným aktem mezinárodní agrese, a proto bylo naší povinností, i morální povinností, ji podpořit. Pomocí napadené zemi ale zároveň jednoznačně posilujeme vlastní bezpečnost, dlouhodobou bezpečnost České republiky a celé Evropy. A naše vláda to dělala od začátku a věděla to od začátku. Do sbírek na nákup zbraní a dalšího materiálu se zapojilo neuvěřitelné množství firem, spolků, obcí a občanů a to je tady potřeba také s vděčností připomenout. Výsledkem byly dodávky zbraní, logistického vybavení, vojenského, zdravotnického a humanitárního materiálu za miliardy korun.
Nakonec jsem to zavrhla, že to asi ne. To jsou tedy určitě publikace, které by si někteří z vás měli prostudovat. A jsou i zajímavé, čtivé a srozumitelné. Nejsou to vědecká díla.
Děkuji za slovo. No, já myslím, že ti z vás, kteří mě znají delší dobu, tak víte, že já jsem člověk v zásadě vlídný, veselý, a pokud nejsem něčím napaden, tak obvykle neútočím. A musím vám říct, že to prostě je součást práce toho politika. Já si myslím, že to je opravdu jenom akce a reakce. Proto já jsem v šoku, že vy to berete jako nějakou urážku a tady občanům prostě říkáte - podívejte se na ně, jak my tady vlídní, hodní, a oni na nás prostě jsou zlí a to my si nezasloužíme. A to prostě určitě máme.
To je omyl, dobře, děkuji. Pane poslanče, prosím.
Já skutečně z toho jsem cítil mrazení. Co si to dovoluje poslanec vystoupit? Vystoupení poslanců že je šikana! Jak to, že jsme svolali - málem, málem - že jsme vůbec svolali jednání o důvěře vládě. Ten dělnický chleba tady utrácíme! A vůbec to není vtipné a spíš jsem z toho smutný.
Děkuji.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Všichni jsme přesvědčení demokraté, abychom si uvědomili, že řekněme toto vrcholné plénum má svoji úctu a musí ji i nějakým způsobem udržet. To znamená, pojďte tu debatu vrátit zpátky. Já si myslím, že si nemůžeme tady vyčítat to, že zde jednotliví ministři vystupovali. Vy zároveň musíte respektovat i právo ministrů, aby byli schopni tu svoji práci tady obhájit, a myslím si, že to bylo velmi důležité, aby tu práci tady obhájili. Respektovali jednací řád. To si myslím, že asi nemůžeme také vyčítat. To znamená, pojďme tu debatu vrátit zpátky. To, že na sebe reagujeme, je úplně přirozené. Nemůžeme si vyčítat tedy to, že ta debata tady fyzicky neprobíhá. Jsme za to lidmi placeni. Prostě to je daň za demokracii jako takovou. A my všichni jsme na to připraveni. To znamená, pojďme se zpátky vrátit na zem a v té debatě pokračovat. Děkuji za slovo.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, prosím.
Nenechali jste nám klást otázky tím, že jste neotevřeli rozpravu. My jsme se nemohli doptat na některé věci, které uváděli ve svých projevech. Až se zítra budu za 24 hodin ptát, nikdo si to nebude pamatovat. Prosím vás, tomu říkáte obhájení práci tím, že znemožníte opozici dotazy? To myslíte vážně? Toto je demokracie? Z vašeho pohledu ano, z mého pohledu ne! Náš klub obdržel návrhy na změnu jednacího řádu této Sněmovny. Ano, už vím, jak by to dopadlo. To vidím dneska: seďte, nic neříkejte, nemáte právo vůbec na nic. Prosím vás, nevyčítejte nám, že jsme chtěli klást dotazy. Neříkejte, vraťte se a buďte nad věcí. Prosím vás, já nad věcí prostě nejsem. Chtěla jsem klást dotazy a nemohla. A neříkejte mi, že to je správné! Ne, není!